Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Tento návrh byl zamítnut. Dále třetí bod od Tomia Okamury a je to bod Výzva vládě České republiky ve věci pokusu eurokomisařky Heleny Dalliové o zrušení Vánoc. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Táži se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl také zamítnut. Pak zde máme pár návrhů od pana poslance Marka Bendy. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Táži se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? A třetí návrh Marka Bendy je zařadit nový bod. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat a tento bod je zařazen na program dnešního jednání. Táži se, kdo je pro návrh, aby tento bod byl jako první na dnešní schůzi? Tento návrh byl zařazen jako první bod této schůze. Bod jsem přečetl. Kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze? Tento bod byl zamítnut. Vyskočil mi zde do faktické poznámky pan poslanec Martin Baxa, ale nevidím, že by se hlásil do rozpravy. Kdo je proti tomuto návrhu?
Některé státy se rozhodly ukončit dohodu bilaterálně. Z toho důvodu vyvstala nutnost sjednat ukončení dohody s Finskem samostatně. Na podzim minulého roku se podařilo sjednat s finskou stranou ukončení dohody včetně vyloučení použití ochranné lhůty. Uzavření a provádění dohody o ukončení platnosti nebude mít dopad na státní rozpočet. Naopak v případě, že by ze strany České republiky nedošlo k ratifikaci dohody o ukončení platnosti, bude Česká republika stále vystavena potenciálním novým žalobním nárokům ze strany zahraničních investorů, a to i přesto, že předmětná bilaterální dohoda je v rozporu s právem EU. Zároveň se Česká republika vystavuje riziku, že proti ní bude zahájeno řízení o porušení smluv ze strany Evropské komise s potenciálními rozpočtovými dopady.
Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Já se mohu pouze připojit ke slovům paní ministryně a doporučit odhlasovat kladné stanovisko.
S faktickou poznámkou se hlásí pan Vladimír Balaš.
Dobrý den, pane předsedo. Ale neměli bychom zapomínat na to, že investoři ze zemí EU budou méně chráněni, než investoři ze třetích zemí. Takže by bylo dobré, kdybychom iniciovali alespoň v Evropě nějaký systém, v němž by se investoři vlastní domohli ochrany intenzivněji a rychleji, než investoři ze třetích zemí. Zatím budou odkázání pouze na národní soudy v členských státech. Ten proces může trvat deset let, než se rozhodne, zatímco investoři ze třetích zemí, budou mít rozhodnuto do roku a půl, do dvou. Myslím si, že to může velmi výrazně podlomit hospodářskou spolupráci v rámci EU.
Děkuji pěkně. Chce paní ministryně reagovat? Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání výboru. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Protože nezazněly v obecné rozpravě návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty, můžeme projednávání bodu číslo 5 ukončit. Dalším bodem našeho programu je
Dámy a pánové, dovolte mi opětovně představit návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s ratifikací dohody, kterou se ukončuje platnost stávající investiční dohody se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. Soudní dvůr EU v tomto rozhodnutí uzavřel, že rozhodčí doložky obsažené v těchto investičních dohodách jsou v rozporu s unijním právem. Na jaře tohoto roku se České republice podařilo sjednat s britskou stranou ukončení platnosti stávající investiční dohody včetně vyloučení použití ochranné lhůty, která investorům zaručuje ochranu po dobu dalších 15 let po ukončení platnosti investiční dohody. Uzavření a provádění dohody o ukončení platnosti nebude mít dopad na státní rozpočet. Naopak v případě, že by ze strany České republiky nedošlo k ratifikaci dohody o ukončení platnosti, bude Česká republika stále vystavena eventuálním žalobním nárokům ze strany zahraničních investorů, a to i přesto, že předmětná bilaterální dohoda je v rozporu s právem EU. Takové případné žalobní nároky mají potenciál zatěžovat státní rozpočet.
Nyní by se měl ujmout slova zpravodaj pro prvé čtení, což je pan poslanec Jaroslav Bžoch. Ale mám informaci, že došlo k domluvě na výměně zpravodaje. Nicméně protože jsme v prvním čtení, musíme o změně zpravodaje hlasovat. Nově navrženým zpravodajem je pan poslanec Jiří Strýček. Kdo je proti?
Výzva vládě České republiky ve věci pokusu eurokomisařky Heleny Dalliové o zrušení Vánoc. Již proběhlo i médii, že Evropská komise chtěla zakázat používat slovo Vánoce. Takže vedení Evropské unie navrhuje, diskutuje, že by chtěli zakázat používat slovo Vánoce. Tento materiál určuje, která slova a výrazy se nesmí používat. Je tak například navrženo zakázat používat slova jako Vánoce, vánoční svátky a oslovení dámy a pánové, protože se zřejmě někdo v Evropské unii necítí být dámou ani pánem, tak aby se neurazil. Tento návrh považuje SPD za naprosté šílenství. V EU vládne parta ideologických šílenců, kteří příště klidně navrhnou nepoužívat třeba slovo Velikonoce, abychom tady neurazili například islámské migranty. Občany nevolení eurokomisaři zavádějí pravidla, která ruší tisícileté konvence, výrazy a slova, která jsou a byla používána po staletí našimi předky. Jsme přesvědčeni, že tyto a podobné scestné ideologie, od genderismu a multikulturalismu po nadřazování evropského práva nad státní a upozaděním všeho národního, které EU propaguje, znamenají destrukci suverenity a identity národních národů a evropské civilizace. Chceme suverenitu České republiky bez diktátu Evropské unie. Z tohoto důvodu se Vánoce bezesporu dají označit za jeden ze základních zdrojů identity všech evropských národů a pokus členky Evropské komise Heleny Dalliové o zrušení Vánoc či o takovou jejich redefinici, která by se zrušení de facto rovnala, pak nelze chápat jinak než jako otevřený útok na jeden z nejstarších a nejvýznamnějších pilířů identity celé západní civilizace. Z uvedených důvodů není možné eurokomisařku Helenu Dalliovou vnímat jinak než jako za zcela nezpůsobilou nadále zastupovat zájmy evropských národů a evropských zemí sdružených v Evropské unii. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky proto ukládá vládě České republiky, aby neprodleně vyzvala vládu Maltské republiky k přijetí takových opatření, která povedou k co nejrychlejšímu odvolání eurokomisařky Heleny Dalliové z Evropské komise. Sdílení společných rituálů je jedním ze základních zdrojů identity každé entity. V tomto ohledu jsou Vánoce zcela výjimečné, protože jiný rituál, který by tak masově sdíleli příslušníci všech evropských národů, zřejmě nenajdeme." Kdo nás nepodpoří, tak s tím samozřejmě souhlasí, protože kde jinde to diskutovat než tady v Poslanecké sněmovně. Takže zase servilně mlčí? Děkuji za pozornost.
Jenom doplním omluvy z dnešní schůze. Ještě se omlouvají pan poslanec Nacher od 15 hodin ze zdravotních důvodů a pan poslanec Jan Bureš, který se omlouvá z celého dne z pracovních důvodů. Tak to je prostě zaznamenáno, nemohu tady v tomhle případě úplně to pořadí libovolně měnit. Tak se omlouvám, ale v tomhle případě to nejde jinak.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně, já myslím, že si s tím poradíme.
Tak jak mám poznámky před sebou, jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh programu? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem této schůze jsme vyjádřili souhlas. Ale mám zde připomínku k hlasování. Tím jsme se vypořádali s připomínkami k hlasování a přistoupíme v tom případě k programu dnešní schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jak jistě víte, zatím se nepovedlo přímo uvést do té známé taxonomie jádro jako bezemisní zdroj. A já si dovolím přečíst návrh toho usnesení, ať to pak nemusím opakovat před hlasováním. Zdůrazňuje, že Česká republika je vzhledem ke svým geografickým podmínkám schopna splnit výše zmíněné závazky pouze při možnosti dalšího využívání a rozvoje jaderné energetiky. Připomíná, že nezastupitelnou roli jaderné energetiky v dekarbonizaci hospodaření nedávno potvrdila i předsedkyně Evropské komise. Konstatuje proto, že jaderná energetika musí být plnohodnotně uznána jako součást řešení při dekarbonizaci ekonomiky. Nelze ji posuzovat jen jako přechodovou kategorii, ale jako nástroj, který nízkouhlíkovou transformaci hospodaření umožňuje a činí jí dlouhodobě ekonomicky a sociálně udržitelnou. Konstatuje také, že Česká republika hodlá využívat ve svém mixu i zemní plyn jako přechodný zdroj. Prosím o podporu tohoto usnesení, až o něm budeme hlasovat.
Registruji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Fialy a táži se, zda chcete vystoupit ještě před otevřením obecné rozpravy? Dobře, děkuji za vstřícnost. Já tedy zahajuji všeobecnou rozpravu a uděluji vám slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Nemáme nic proti jaderné energetice, naopak podporujeme jádro.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, můžeme pokračovat. Než budeme pokračovat v dnešním programu, poprosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, a to v rámci bodu
Omlouvám se za to dvakrát posunuté přerušení Sněmovny, kolegyně, kolegové, bylo to opravdu náročné. Já to zkusím nějak zrychlit, abych nezdržoval dlouho. V tomto případě jich bylo odevzdáno 189, 3 neodevzdané. Pro Petra Letochu hlasovalo 168, byl zvolen. Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ - odevzdáno 190, neodevzdané lístky 2. Pro Martina Majora 171, byl zvolen. Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby - čísla stejná, 190 odevzdaných, 2 neodevzdané. Stálá komise Sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství - opět odevzdáno 190, neodevzdané 2 lístky. Stálá komise pro hybridní hrozby - také odevzdáno 190, neodevzdané 2. Pro Lukáše Vlčka 170, byl zvolen. Stálá komise pro Ústavu - 190 odevzdaných, 2 neodevzdané. Děkuji. Stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, také odevzdáno 190 lístků, 2 neodevzdané. Pro Jana Bauera 136 hlasů a byl zvolen. Stálá delegace do Meziparlamentní unie. Zde se ten počet mírně liší, bylo odevzdáno 189 lístků, 3 neodevzdané. A poslední stálá delegace, je to Parlamentní shromáždění NATO. Pro Jiřího Horáka 174 hlasů a byl zvolen. Tam byla volba pouze... nebo jeden hlasovací lístek. A dovolte mi ještě v tuto chvíli poděkovat členům a členkám volební komise, tohle bylo opravdu extrémní sčítání, takže moc děkuji za ten výkon. Děkuji, to je vše.
Tímto končím bod číslo 4 a děkuji samozřejmě jak panu předsedovi, tak celé volební komisi za jejich práci, čímž jsme se vypořádali s volebními body a budeme pokračovat v programu naší schůze bodem číslo prvé čtení
Dámy a pánové, dovolte mi opětovně představit návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s ratifikací dohody mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky a o změně a ukončení platnosti dohody mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze. Předchozí Poslanecká sněmovna nestihla ve svém 8. volebním období tento materiál projednat, a tak je nyní předkládán znovu do nově ustavené Sněmovny. Po vstupu České republiky do Evropské unie se staly dohody o ochraně a podpoře investic uzavřené mezi členskými státy EU nekompatibilní s právem EU, což bylo v roce 2018 potvrzeno i rozhodnutím Soudního dvora EU ve věci Achmea, jehož vydání celý proces ukončování platnosti těchto dvoustranných investičních dohod značně urychlilo. Místo jeho projednání a schválení má být pod záminkou zběsilého hledání škrtů zcela nezodpovědně vyhlášeno rozpočtové provizorium. Občas slýcháme zaručené informace, že naše zadlužení je sice nízké, ale tempo jeho růstu je údajně alarmující. Argument, že naše tempo zadlužení je příliš vysoké a mezi ostatními zeměmi vyčnívá, je tak stejně daleko od pravdy jako tvrzení, že rozpočtové provizorium je procházkou rozkvetlým sadem, která neohrozí čerpání covidové pomoci, investiční projekty nebo zvyšování platů ve veřejném sektoru. A jaký má být vůbec důvod rozpočtového provizoria? Záhy po volbách to bylo už jen 100 miliard. No a teď je to 80 miliard a možná už i méně. Tak či onak nová vládní koalice chce náš rozpočet předělat a předložit rozpočet nový. Slýcháme nepravdivé a zavádějící informace o tom, že provizorium vlastně nikomu neublíží, přitom opak je pravdou. Rozpočtové provizorium je podle mého názoru hazardem s budoucností České republiky a jejich občanů. V první řadě bude ohroženo vyplácení covidových programů, například COVID 21, COVID - Nepokryté náklady anebo Antivirus. Vedle toho se zbrzdí investice státu a v rozpočtovém provizoriu nemůže být čerpána vládní rozpočtová rezerva, která je nyní naplánovaná přes 6 miliard, a mohla by pomoci k pokrytí covidových programů začátkem příštího roku. Nebude se moci sáhnout ani na neutracené peníze státu z minulých let, takzvané nespotřebované výdaje. Je ohroženo i zvyšování platů ve veřejném sektoru, byť jsme udělali maximum a pojistili ho schválením nařízení vlády. Tímto nezodpovědným krokem by totiž lidé přišli o zbytek svých jistot. Mám z toho takový nepříjemný pocit, že do rukou rukojmích se tady dostávají především ti, které bychom měli naopak nejvíc chránit, ti, kteří od státu oprávněně očekávají rychlou covidovou pomoc. Neexistuje žádný relevantní důvod, proč připravený rozpočet nepodpořit. Je to rozpočet, jehož hlavním cílem je využít nízkou úroveň našeho zadlužení k realizaci opatření, která pomohou udržet a zlepšit životní úroveň obyvatel, zmírnit negativní dopady pandemie na nejpostiženější skupiny a prostřednictvím rekordních investic co nejrychleji obnovit silný ekonomický růst. A je to rozpočet, který rozhodně nezapomíná ani na úspory. Míra úspor ve výši 5 % provozních nákladů státu byla ale nastavena tak, aby nezpůsobila nežádoucí zásahy do akceschopnosti státu, veřejných služeb a zhoršení ekonomických očekávání. Jsme totiž přesvědčeni o správnosti pozvolné rozpočtové konsolidace. Ano, pozvolná konsolidace, to znamená zcela odlišný přístup než ten, který se v letech 2012 až 2013 podepsal na prohloubení recese a kýžený efekt stejně vůbec nepřinesl. Česko určitě nepotřebuje zvyšovat daně, ale pokračovat v jejich řádném výběru, bojovat s daňovými úniky a podvody. Návrh na zrušení elektronické evidence tržeb, omezení kontrolního hlášení, zvýšení slevy na poplatníka či snížení sociálního pojištění nejsou ve světle známých prohlášení představitelů koalice SPOLU překvapením. Je ale nutné si uvědomit, že se jedná o kroky s výrazně negativními rozpočtovými dopady. Zrušením EET se rozpočet připravuje o 20 miliard ročně po plném náběhu. Jen tyto tři kroky znamenají nálož téměř 70 miliard ročně. Nedovedu si představit opatření, která by tyto výpadky kompenzovala, a ještě navíc měla přinést úsporu dalších 80 miliard ročně. Ano, stav našich veřejných financí je dobrý, naše ekonomika silná, bankovní sektor mimořádně zdravý, rozpočty samospráv mají bezprecedentní rezervy a také zdravotní pojišťovny jsou na tom skvěle. Máme polštář, díky kterému rány tuzemské ekonomice můžeme mírnit.
Takový program nelze doplnit, obnovit, znovu nastavit, prostě a jednoduše nemůžeme těm lidem pomoci.
Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vám přeji pěkný podvečer, děkuji panu poslanci Juchelkovi za jeho vystoupení. Další přihlášená v pořadí je paní poslankyně Kovářová. Paní místopředsedkyně, máte slovo. Chci ze zeptat, zda...
Děkuji za slovo. Je to mimořádně špatný nápad, zamítněme ho. Důvodů je celá řada. Ten hlavní je naprosto jednoduchý - onen rozpočtový plán na příští rok je mimořádně špatný. Slyšeli jsme a asi ještě uslyšíme řadu argumentů, proč návrh státního rozpočtu z dílny Ministerstva financí a ministryně Aleny Schillerové naopak přijmout. Všechny jsou stejně špatné nebo ještě horší než návrh samotný.
Prosím, pokračujte.
Všechny návrhy jsou stejně špatné nebo ještě horší než návrh rozpočtu samotný. A za třetí, potřebujeme rozpočet, který nás vyvede z krize, a návrh paní ministryně v demisi je údajně právě takový. Nic nekonečně dramatického se nestalo. Samozřejmě že to není dobrý signál trhům, proto musíme dobře komunikovat, proč do provizoria jdeme. Naším cílem je připravit úspornější a ekonomicky zodpovědný rozpočet. Řeknu jen několik čísel. Kdybychom přijali návrh Ministerstva financí, bude to znamenat 1 bilion a skoro 200 miliard schodku za tři roky. Takhle prostě dál nelze pokračovat. A k argumentu třetímu. A na závěr několik slov k trhům. V posledních letech jsme zaťali pod vedením Andreje Babiše a Aleny Schillerové skutečně mimořádnou dluhovou sekyru do těla naší společnosti. A co je výsledkem? V tom nelze pokračovat. Drahá je obsluha státního dluhu, která hrozí udusit i ty malé náznaky růstu, které snad někde vidíme. Stačí si otevřít stránku s výsledkem emisí státních dluhopisů. Jaký signál bychom tím vyslali trhům? Bude to signál, že hodláme pokračovat v utrácení peněz, které nemáme. A jaká bude odpověď trhů? Další inflace, další zdražování obsluhy našeho už tak velkého státního dluhu, prohloubení nerovnováhy a krize. Proto je nutné schodek 377 miliard nejen odmítnout, ale demonstrativně ho smést ze stolu. Tři měsíce provizoria s vizí úspor napáchá mnohem menší škody než rozpočet navržený Alenou Schillerovou. Děkuji za pozornost.
Jenom, kolegyně a kolegové, pro pořádek. Ti z vás, kteří dneska mluvili, byť s přednostním právem, tak začátek schůze je určen k tomu, aby padaly návrhy na úpravu schůze. Toto není diskuse. Já vám děkuji.
Otázka je, jestli ty emisní povolenky se rozdělují spravedlivě.